To samé i jiné kraje. Takže ano, může to být výhoda, může to být nevýhoda, ale nerozhoduje velikost kraje v tomhle případě.
Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Jakob, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy.
Myslím si, že jsme splnili tu velmi složitou poptávku, která od Ústavního soudu přišla, v rekordně krátké době.
Máte slovo.
Děkuji. Krajánci často investují prostředky vydělané v zahraničí do Česka, což nasvědčují i statistiky bank. V době koronavirové krize je korespondenční volba z hlediska rizika nákazy ta nejlepší možnost. Někteří občané žijí také v zemích, kde není možné na české ambasádě volit, a museli by cestovat do jiné země, což ovšem mohou koronavirová nařízení znemožnit. Obrátila se na mne se svým příběhem krajanka Blanka Mládková pracující na Novém Zélandu. Její dopis bych chtěl nyní citovat: "Jsem Češka žijící dlouhodobě s rodinou na Novém Zélandu. Manžel je Čech také, stejně tak jako naše děti. Dokud jsme žili v České republice, vždy jsme chodili ke všem volbám. Já bývala i členkou volební komise. Volit přece není o tom, že vhodím volební lístek do volební urny, je to o vyjádření názoru, jakým směrem by se naše krásná země měla dále ubírat. Velmi mě mrzí, že nyní se voleb aktivně zúčastnit nemohu. Je to příliš komplikované. Naší jedinou možností je volba na zastupitelském úřadě. Ten nejbližší je generální konzulát v Sydney. Cena letenky se běžně pohybuje v částce 500 novozélandských dolarů za jednu cestu. K tomu si připočtěte ubytování v Sydney, protože za jeden den toto nestihnete a budete tam muset přespat. Zvolíte nejlevnější ubytování na okraji města, které se pohybuje od 150 novozélandských dolarů výše, to jest od 2 250 korun. Budete platit další peníze za dopravu. A nezapomeňte, že se též musíte stravovat, a ceny v Austrálii jsou prostě vyšší než na Novém Zélandu. To si spousta lidí dovolit nemůže. Je to příliš vysoká částka, když vezmete, že to klidně může být půlka měsíčního rozpočtu pro čtyřčlennou rodinu. A teď mi řekněte, kolik lidí půjde za výše uvedených podmínek volit. Představte si, že já znám několik takových, kteří to absolvovali, při některých parlamentních volbách či historicky prvních prezidentských volbách se zúčastnili prvního kola, nicméně se jednalo o velmi specializované odborníky s vysokým platem, bez rodiny či podobných závazků. A takových Čechů už opravdu mnoho není, necelé dva tisíce. Všichni ostatní, pokud opustí Nový Zéland, už nebudou vpuštěni do doby, než se hranice zase otevřou. V neoficiálních zprávách se hovoří, že země bude uzavřena ještě celý letošní rok. Navíc ty hotely jsou zaplněné na cca tři měsíce dopředu. Jinými slovy byste v té Austrálii strávili tři měsíce, to je opravdu nereálné. Tím dalším, který je zároveň velmi paradoxní, je to, že na Novém Zélandu není problém volit distančně. Lístek ke korespondenčnímu způsobu volby každý obdrží v předstihu společně s hlasovacími lístky. Ještě jednou děkuji z podporu, kterou u Pirátů máme, neboť nám, Čechům žijícím v zahraničí, není jedno, co se v naší malebné zemi uprostřed Evropy děje. Máme tam své příbuzné, přátele, kamarády, vyrostli jsme tam a k České republice se vážou naše vzpomínky. Někteří jsme tu krátce, někteří dlouhodobě. Já osobně znám několik Čechů, kteří se i po deseti, dvaceti letech strávených v zahraničí vrátili zpět do rodné vlasti. Mnoho z nich prodalo své prosperující zahraniční firmy a tento kapitál přivezli do Česka, kde jej investovali, začali podnikat, zaměstnávají lidi z regionu, žijí tam, vychovávají své děti a podílí se na růstu a prosperitě České republiky. Jsem ráda, že na nás myslíte, a za to vám děkuji." Dále bych chtěl ještě zmínit jednu věc, pro zajímavost.
Takže zřejmě, když to dopadne dobře, já to tady...
Jestli je to jenom volič, nebo podnikatel, nebo lobbista. Já se potkávám se všemi. Já to otevřeně přiznávám. Pokud se týká těch nařčení - dneska zrovna třeba velké články o tom, jak jsem ovlivňoval Rencar a takové nesmysly. A já jsem ji vyřešil. Ta situace se stabilizovala. A konkrétně třeba ta kauza Rencar, kde vlastně za vlády hnutí ANO a následně tedy už za nového magistrátu, za Pirátů, došlo k tomu, že ta smlouva byla přesoutěžena a vydělalo se na tom 100 milionů korun za rok pro dopravní podnik. Dneska kolegové Piráti tam mají svého primátora. Já bych pro vaši informaci tady pár věcí z těch dotazů pana Kroupy řekl. Protože samozřejmě ty moje odpovědi se neobjevily v těch odpovědích. Ale to je normální, na to jsme u některých našich novinářů zvyklí. A já to ani nijak nekritizuji, ale jenom pro objektivitu jsem poslal prostě ty svoje odpovědi kolegům. Ale je tady Adam Kalous, který byl v nějaké době starostou města Jeseník. Pan Kroupa píše. "Máme záznam, jehož autenticitu potvrdil pan Černošek, že po vás chce, ať mu pohlídáte tři dotace. O jedné z nich jste potom mluvil s paní Valachovou a následně Kratochvílovou. Primárně se jedná o projekt Národního sportovního centra v Prostějově, kde já žiju, nebo mám tam trvalé bydliště skoro 60 roků, byl jsem 30 let radním a zastupitelem v Prostějově. Mimochodem bydlím od něho zhruba 100 metrů vzdušnou čarou. Pokud se týká té další dotace, tak tady někteří z nás byli na výslechu na policii. Ta se týkala vlastně té kauzy pracovně řečeno Kratochvílová, Pelta, kde ten příběh začíná vlastně okamžikem, kdy ke mně do kanceláře v Prostějově jako poslance za Olomoucký kraj vstupuje pan starosta města Jeseník Adam Kalous s prosbou, kdy říká: My jako město chceme zbourat starou tělocvičnu a postavit pro děti novou za zhruba 60 milionů korun, plus minus. Máme zajištěno financování z kraje, krajské zastupitelstvo schválilo kofinancování 20 milionů. Já říkám: Jasně, od toho jsem tady. Říkám: Pane Plaga, prosím vás, jak to je tedy s touto žádostí, je ta žádost v pořádku? A pan Plaga říká: Ne, ne, ne, to já neřeším, běž za ministryní. Tak jsem šel za paní ministryní Valachovou. Ona říká: Jardo, běž za paní Kratochvílovou, to je náměstkyně, která to řeší. A ona říká: Ano, je v pořádku. A tím to pro mě skončilo. No ale co se stalo? Žádost byla vyřazena z formálních důvodů. Přišel pan starosta, vysvětlil mně, v čem je problém. Protože tam chybí doklad o kofinancování ze strany obce. Tak jsem říkal: Pane starosto, toto je oficiální stanovisko ministerstva, běžte to řešit. A tím to pro mě skončilo. A to jsem řekl policii. Stejně jako když psali novináři, že Marian Jurečka lobboval za kdejaký klub. Někde, nevím kde. Pan předseda Ústavního soudu Rychetský lobboval za nějaký tenisový klub v Brně. Další věc. Skutečný vlastník - Já." Oba ostatně pocházejí z Prostějova. A také do věci zapadá, že v polovině roku 2016 se v Agelu opravdu řešil nákup firmy, který Tomáš Uvízl navrhoval. Šlo o společnost Medihope, Medihope z Prostějova, jež provozovala svoji praxi v nemocnici, již v té době Uvízl řídil.
Nicméně my jednoznačně chceme říci, že podporujeme tu verzi, která teď je na stole, s komplexním pozměňovacím návrhem, který připravil předseda ústavně-právního výboru Marek Benda. Jednak jsme přesvědčeni o tom, že pokud jde o ten přepočet, matematický přepočet podle belgického senátora Pierra Imperialiho, tak v zásadě splňuje to, co je v nálezu Ústavního soudu, to znamená, je tady zachována poměrnost sice s drobným, ale zdůrazňuji drobným bonusem, bonifikací, ale nikoliv pro vítěze, ale pro ty úspěšnější politické strany na úkor těch méně úspěšných. A nakonec i v tomto smyslu, že takové řekněme symbolické většinové prvky v tom modelu mohou být, se nakonec vyjádřil i Ústavní soud. Jsem přesvědčen o tom, že to tedy je komfortní, že to není v rozporu s nálezem Ústavního soudu. KDU-ČSL tuto verzi jednoznačně podporuje. Na druhou stranu je potřeba říci, že to skutečně byl nějaký konsenzus, kompromis politických jednání. A poněkud nespravedlivě byl kolega Marek Benda osočován z toho, že chce vracet systém někam do 90. let. Kdo si ten návrh přečetl, tak od začátku musel vědět, že to tak není a že to byl on, který přišel s tím návrhem kompromisu mezi dvěma póly. Myslím si, že toto je správná cesta, která nakonec vedla k tomu širokému kompromisu a konsenzu zde v Poslanecké sněmovně. Ten výsledek 8 a 11 % pro nás je jednoznačně akceptovatelný. Třetí věc, kterou chci zmínit, jsou dva pozměňovací návrhy, vlastně tři, protože jeden předkládá kolegyně Karla Šlechtová z vládního tábora, dva jsme předložili spolu s kolegou Markem Bendou a Dominikem Ferim, a týkají se korespondenční volby ze zahraničí. Chci zdůraznit to, že se jedná o řešení, které nebylo vytvořené teď v posledních týdnech nebo dvou měsících. Protože sice to může znít trochu jako fráze, ale je to svátek demokracie, kdy voliči mají svobodně rozhodovat o správě této země.
Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Rakušan.
Dobrý den. Já bych chtěl poděkovat vám, pane předsedo, panu předsedovi ústavně-právního výboru, všem předsedům politických frakcí v Poslanecké sněmovně, že jsme byli schopni v tak krátké době dosáhnout i v tak roztříštěné Poslanecké sněmovně, kde máme devět poslaneckých klubů, nějaké elementární shody nad tím, jak bychom měli v České republice volit už teď na podzim do Poslanecké sněmovny. Zároveň bych chtěl ocenit i naše senátory - nemyslím tím naše stranické, ale obecně Samozřejmě jsme tehdy nemohli tušit, že rozhodování Ústavního soudu bude trvat tak dlouho. Já doufám, že my jako Poslanecká sněmovna právě dnes zahájíme cestu k tomu konsenzu, cestu k volebnímu zákonu, který bude spravedlivější. Já bych jenom chtěl říci, že ideově si za podnětem našich senátorů dodnes stojím.
Víte, kdo je vlastníkem společnosti Medihope? Tomáš Chalánek. Víte, kdo je Tomáš Chalánek? Je to manžel senátorky Jitky Chalánkové. Měli jste někdy někdo dítě, kolegyně, kolegové, které bralo drogy? Je to deset let stará historie. Takže ano, tady pan Kroupa má částečně pravdu. Já bych tady mohl rozebírat dotazy a odpovědi. Já samozřejmě komunikuji, nikde se neskrývám, snažím se na ty věci odpovídat, ale chtěl bych moc poprosit, jestli by opravdu orgány činné v trestním řízení ty věci mohly prošetřit. A určitě udělám nějaké tiskové prohlášení, budu komunikovat s novináři, budu jim dávat rozhovory a budu se snažit ty věci nějakým způsobem prostě vysvětlit. Nicméně rozumím tomu, že jsme v předvolební kampani.
Jinak tady možná doporučím, už jsme to tady měli při diskusi s Kapschem: Piráti mají veřejný registr kontaktů, v rámci kterého si můžete dohledat zhruba, s kým a kdy jsme jakým způsobem jednali. Případně ještě máme i otevřené kalendáře, takže tam nemusí pan Kroupa nikde vlastně shánět pokoutně, ale může si to vytáhnout z našich veřejných kalendářů.
Já je tady mám pro vás všechny připraveny, tak jak jste ty věci požadovali.
Ptám se, zda pan ministr jako navrhovatel chce vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych pro účely třetího čtení stručně uvedl vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu. Byl zpracován jako reakce na nález Ústavního soudu, kde byla zrušena úprava přepočtu voličských hlasů na mandáty. Návrh jsme předložili ve dvou variantách. Ústavně-právní výbor přijal komplexní pozměňovací návrh. Za sebe mohu říci, že jsem připraven samozřejmě se při hlasování ke každému návrhu vyjádřit a sdělit stanovisko Ministerstva vnitra.
Pan zpravodaj se hlásí s přednostním právem do rozpravy?
Nechtěl jsem se hlásit s přednostním právem, ale vypadá to, že se nikdo nehlásí. Já jsem chtěl vystoupit několikrát k těm různým tématům a různým pozměňovacím návrhům, které jsou tady předneseny. Nicméně nejdřív všeobecně. Já bych chtěl hrozně poděkovat všem, kteří se podíleli na práci a diskusi nad tímto zákonem, protože bylo důležité, abychom ho zvládli projednat včas.
Trošku jsem si pravil náladu při sčítání lidu, kdy jsem do formuláře uvedl jako první národnost moravská. Kdo ještě nevyplnil formulář Českého statistického úřadu, tak národnost moravská může být vyplněna. Tímto vás o to prosím. Děkuji za pozornost.
Uděluji vám napomenutí.
Děkuji za slovo.
Spustil jsem vám až poté, když jsem domluvil.
No ale já jsem musel vysvětlit, proč mě nezákonně napomínáte. Dobře, takže chápu, že mě nechcete nechat mluvit, rozumím tomu. Já jsem taky žil tři roky na Novém Zélandu a vůbec nechápu lidi, kteří odcestují dlouhodobě do ciziny a potom chtějí ovlivňovat dění v zemi, ve které nežijí. Já už jsem získal na Novém Zélandu rezidenturu a v případě, že bych na tom Novém Zélandu zůstal, tak by mě opravdu nenapadlo ovlivňovat politické dění v zemi, ze které jsem se rozhodl odcestovat. To je jedna věc. Zneužívání koronavirové krize k zavádění nějakého korespondenčního hlasování a jakékoli formy, ať už bude dopisem, nebo elektronicky, povede k jedné jediné věci, a to k totálnímu rozštěpení společnosti. Protože ti, kteří věří na tužku a papír a volební komisi, nikdy neuvěří korespondenčnímu a elektronickému hlasování. Dnes jsou desítky milionů lidí, občanů Spojených států, přesvědčeny o tom, že jim byly ukradeny volby. Tato metoda je cestou do pekla.
Děkuji za dodržení času. Dobře, kolega Pikal chce posečkat, až bude provedena dezinfekce řečnického pultu. Požádám službu. Mohu požádat aparát Sněmovny, aby... Požádám službu o dezinfekci řečnického pultu.
Děkuji za slovo. Myslím si, že to je cesta, jakou se můžeme dostat k nějaké skutečné dohodě. Tam není žádné elektronické médium navíc nebo nic takového. Pokud je prostě budete zpochybňovat na základě falešných tvrzení, tak je zpochybníte a způsobíte rozdělení společnosti. Důležité je nelhat!
Dámy a pánové, já vystoupím jenom na faktickou poznámku, ne s přednostním právem posléze. "Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám. Včetně zavedení korespondenční volby." Tato věta pochází z programového prohlášení této vlády. A jestli to vláda myslí skutečně vážně s touto podporou, tak dneska můžeme korespondenční volbu schválit a zavést. Pojďme jim umožnit volit korespondenčně, tak jako je to běžné v zahraničí. Musím se ještě ohradit vůči tomu, co tady zaznělo na jejich účet, že jsou to lidé, kteří žijí v zahraničí a jako kdyby snad nebyli Češi, čeští občané. Ne, to nejsou žádní cizinci, to jsou čeští občané s volebním právem. Chtějí se sem třeba později vrátit, žijí tu jejich příbuzní. A nějakým způsobem říkat, že jejich hlas má menší váhu, tak to mi nepřijde jako vhodné, přijde mi to silně protidemokratické a nemám to za něco, co by v této Poslanecké sněmovně mělo býti takto sdělováno.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem podala pozměňovací návrh týkající se zavedení korespondenční volby. Krajané nás žádají o zavedení korespondenční volby a já jsem si dovolila jenom takovou malou statistiku. Chtěla bych ještě zmínit, že samozřejmě slyším zde postoje svých kolegů, mě to může mrzet, nic víc s tím neudělám. A chtěla bych požádat ty kolegy, kteří ještě váhají, aby podpořili pozměňovací návrh C. Děkuji.
Takže to je ten výsledek, který bychom sami mohli očekávat v nějakém výhledu tří čtyř volebních období.
Děkuji.
Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych se také ještě před hlasováním třetího čtení chtěla vyjádřit k novele volebního zákona. Všichni vidíte ve svých materiálech, že jsem předložila pozměňovací návrh, který jsem tady již ve druhém čtení velmi precizně okomentovala, a chápu a děkuji všem, kteří se podíleli a hledali nějakou shodu nad volebním zákonem jako takovým. Tak jak tady dnes několikrát avizoval můj kolega Patrik Nacher, který se tady spolu se mnou snažil prosadit, že nejspravedlivější formou, aby došlo k tomuto narovnání, by byl jeden volební obvod, ale bohužel se na to nenašla politická shoda a máme tady pořád 14 volebních krajů. Jde o to, že ve druhém skrutiniu, nebo respektive v tom druhém kole, kde tedy dojde ještě k přidělení těch jednotlivých mandátů politickým stranám, tak nejdříve tady byl návrh, aby toto rozhodovaly ty jednotlivé politické strany, a tento návrh nebyl podpořen, proto tady byly ty pozměňovací návrhy a proto já jsem přišla s pozměňovacím návrhem, aby pak do Poslanecké sněmovny získal mandát ten kandidát, který získá nejvíce preferenčních hlasů. Já bych ještě chtěla všem kolegům poslancům a poslankyním říct, jestli si třeba udělali obraz toho návrhu zákona, jak by prakticky vypadal v rámci voleb před těmi čtyřmi lety. Když si převedu ten návrh, který je tady teď předložen, kdyby se konaly volby už podle návrhu tohoto, tak by ale Občanská demokratická strana znovu ten mandát nezískala. A dokonce bude situace taková, že Karlovarský kraj, který měl vždy pět poslanců, tak podle tohoto návrhu v tom prvním kole získá dva poslance a v tom druhém kole možná získá další dva poslance. To znamená, že nejmenší kraj tímto návrhem přijde ještě o poslance a může přijít až o tři poslance. A komu se přidávají ti poslanci? Tak většinou, tak jak je to samozřejmě nastaveno, tomu, kdo bude mít největší zbytek. Znovu se dostáváme k tomu samému. Občan Karlovarského kraje, Libereckého kraje přece nemůže za to, že bydlí v kraji, který má málo voličů. Říkám to pouze pro srovnání, neberte to, že zrovna na tomto příkladu. To samé Komunistická strana Čech a Moravy.
Takže to dávám jako námitku, ať o tom rozhodne Sněmovna, jestli to jsou, nebo nejsou legislativně technické změny. Samozřejmě budu plně respektovat rozhodnutí Sněmovny.
Jestli jsem to správně pochopil, tak zazněl protinávrh proti návrhu procedury, tak jak ho přednesl pan zpravodaj. Ještě má slovo pan zpravodaj. Dobře. Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 106 poslanců, pro 18, proti 45, návrh nebyl přijat.